Dále s přednostním právem pan ministr školství Marcel Chládek.
Děkuji, pane předsedající. Já si dovolím v krátkosti odpovědět na otázky pana poslance Bendla. Naprosto souhlasím s tím, že učitel by se měl dále vzdělávat. Je to podmíněno i v tom dalším postupu. Takže je na to myšleno.
Já děkuji panu ministrovi za rychlou odpověď panu poslanci. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Petr Kořenek.
Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající. Já myslím, že všichni neustále mluvíme o tom, že vzdělání a prestiž učitele je základ. V podstatě učiteli svěřujeme to nejcennější, co máme, a to jsou naše děti. Faktem ale je, že ta situace není zaviněna jenom učiteli samotnými, ale myslím si, že tak trošku na tom nese vinu stát, potažmo vysoké školy a trošku samotní učitelé, protože nelze v jedné větě říct - ano, my školám snížíme finanční prostředky, a na straně druhé - posílejte učitele na vzdělávání a umožněte jim vzdělávání. Nemají za co nakupovat pomůcky, nemají v podstatě na věci, které musí plnit ze zákona. Řekněte mně, jak tento ředitel má zajistit plně kvalifikovaného pedagoga v souladu se zákonem 563 tak, aby mu jezdil učit. To je taktéž nereálné. Ještě z pozice ředitelů bych si dovolil říct, že ředitelé potřebují jasná a včasná pravidla. Z vlastní zkušenosti vím úplně přesně, jak jsem reagoval, když přišel ministerský pokyn či nějaká legislativní úprava v době, kdy už jsem měl všechno připraveno. Z tohoto pohledu, protože samozřejmě i já jsem dostal spoustu připomínek, námětů, co by se mělo dopracovat, jak by se měli vložit sociální pedagogové, tlumočníci do zákona, ale to bychom pak museli změnit celý systém školství, určit, jaké pozice, proč je potřebujeme. Takže v podstatě bychom si zase jenom na něco hráli.
Článek 1. Rozsah působnosti Zásada by měla být taková, že všechny orgány vykonávající státní službu, bez ohledu na jejich právní status, by měly spadat do působnosti zákona a všechny případné výjimky by měly být odůvodněny. Tyto orgány by do působnosti zákona měly spadat. Například se zdá, že na Centrum regionálního rozvoje se současné návrhy zákona nevztahují. V tomto smyslu se současná situace, kdy se na část jejich zaměstnanců uplatňuje pouze zákoník práce, nezdá být dostačující a vyhovující. To znamená vynětí významné části úředníků plnících úkoly veřejné služby. V každém případě by počet tohoto typu úředníků měl být omezen na to, co je přísně vzato nezbytné. Bylo by vhodné zahrnout rovněž výslovný odkaz na základní principy a hodnoty státní služby, jako je integrita, nestrannost, objektivita, úcta k právnímu státu, efektivita; tedy situaci, kdy státní úředník obdrží příkaz, který považuje za nesprávný nebo pravděpodobně vedoucí k vážným potížím. Podrobnější specifikace těchto oblastí má být navíc vymezena podzákonným předpisem bez jakéhokoliv představeného data nabytí účinnosti. Nicméně Komise vždy zdůrazňovala, že rychlost by nikdy neměla být na úkor kvality předpisu. Navíc vzhledem k více než dvouletému přechodnému období je jasné, že některé části předpisu vstoupí v účinnost až po zákoně samotném. K těmto plánovaným prováděcím předpisům, které jsou nyní k dispozici pouze na pracovní úrovni, by měl být vypracován a sdělen podrobný časový harmonogram. Ten samozřejmě nemá ani Poslanecká sněmovna. Nicméně vzhledem k tomu, že v průběhu dvouletého přechodného období bude připraven zcela nový a transparentní systém, nemůže být tato oblast v současné fázi plně posouzena. Kromě toho se zdá, že změna odměňovacího systému bude provedena nikoli formou zákona, ale prostřednictvím vyhlášky. I přesto, že by tato změna měla být připravena do konce roku 2014, doporučujeme v zákoně zásadu transparentnosti stanovit mnohem jasněji. To by vyžadovalo určitou flexibilitu v oblasti výše nástupních platů pro nové rekruty. A tady prosím rovněž zpozorněte. Konkrétní případy jsou omezeny níže. Podobně je to pak u externích odborníků na vyšších manažerských pozicích. Noví úředníci mohou být přijati pouze na místa vedoucích oddělení. Dokonce ani v Evropské komisi. Tedy obávám se, že to chápu, ale ten motiv opravdu není bohulibý. Předpokládá se, že výběr provádí komise nominovaná a jmenovaná jedině vládou. Dle potřeby lze však předpokládat poradní roli jiných nezávislých subjektů. Ten je jmenován politicky vládou, jmenuje všechny státní tajemníky a ti následně jmenují zbytek managementu státního orgánu. - Jinými slovy, ten, kdo to čte logicky, a zpracovatelé těchto poznámek v Evropské komisi to logicky četli, dospívají k logickému závěru: Takže otázka politického vlivu ve veřejné správě není řešena prostřednictvím zákona, nýbrž kaskádovitým efektem.
Já to slovo nemám moc ráda, protože se tím operuje a moc se neví, co to je. Je to přesně to, o čem jsem mluvila například u Velké Británie. Ale účelem zákona je i modernizace české státní správy. Dále by měl služební zákon přinést stabilitu. Nebudu to příliš detailně popisovat. Kdyby vás to zajímalo, tak v české státní správě, jak jsem z těch testů vyrozuměla, není příliš mnoho inovátorů, není tam příliš mnoho razantních developerů, není tam příliš mnoho lidí, kteří chtějí měnit věci. Myslím si, že služební zákon může tuto stabilitu přinést, může přinést uklidnění, přestože teď, v době, kdy jej budeme zavádět, bude možná částečně státní správa znervóznělá, destabilizovaná, ale já věřím, že to bude jenom po krátkou přechodnou dobu. Stabilita souvisí s kontinuitou. Bohužel Poláci neměli volby a tu dohodu do Bruselu mohli poslat v lednu. My jsme to udělat nemohli, protože se čekalo na novu vládu. Každopádně kontinuita a institucionální paměť je něco, co velmi nutně ve veřejné správě potřebujeme. Vrátím se ještě k tomu, proč Evropská komise tak zásadně tlačí na to, abychom měli služební zákon, který bude mít evropské standardy a který bude reflektovat české podmínky. Evropské fondy jsou speciální agenda. A znovu se omlouvám, nemyslím to zle. V evropských fondech máte vyměřený čas, peníze a lidi. Čerpání evropských fondů je klasické projektové řízení. Dámy a pánové, já bych byla velmi ráda, kdybychom tady vedli bohatou diskusi, protože samozřejmě podněty každého jsou důležité.
Děkuji paní ministryni Věře Jourové. První je pan poslanec Miroslav Kalousek s faktickou poznámkou, poté pan kolega Stanjura a pan kolega Fiala.
Paní ministryně Jourová má jistě pravdu, že děláme ten zákon pro Českou republiku, nikoliv primárně pro Evropskou unii. Proto bylo asi zapotřebí přečíst stanovisko Evropské komise, která dokazuje, že vaši vládní kolegové tady občas lžou, jako když tiskne. Za druhé. Ano, my se hlásíme k tomu, že ten zákon má být ve prospěch České republiky a ve prospěch českých daňových poplatníků.
Další faktická poznámka pana poslance Stanjury.
Pan poslanec Vilímec, po něm pan poslanec Blažek.
Místo navrhovaných čtyř stupňů - vynikající výsledky, dobré výsledky, dostačující výsledky nebo nevyhovující výsledky - navrhuji pouze dva stupně. Takže teď načtu onen pozměňovací návrh. Děkuji, pane předsedo.
Toť vše. A je to h jako Hamáček.
Chcete mě zrušit, pane kolego. Pan poslanec Zahradník. Po něm pan poslanec Karamazov.
Měl by si hledat co nejrychleji jinou práci, pokud není pro něj ve státní správě. Děkuji za pozornost.
Teď má slovo pan poslanec Karamazov a připraví se pan poslanec Beznoska.
Jak jste jistě postřehli, jedná se o omezení odstupného neboli odbytného na maximálně šest platů z původních dvanácti.
Ještě jednou hezký večer. Jedná se o zrušení Rady státních zaměstnanců. Tuto funkci mají vykonávat prostě odbory, protože jsou dlouhodobě dávno v naší legislativě zakotveny. Vymýšlet další orgán se stejnými pravomocemi je samozřejmě nesmysl. Konkrétní dopad do znění tohoto zákona:
Vaše dvě minuty.
Říkal mi tehdy: Přiznám se, budu velmi otevřený a doufám, že mi to nebude přičteno k tíži. Vím, že to působí absurdně, ale takhle absurdně funguje Evropská unie. Jí nevadí, že tento zákon není účinný, jí by vadilo, kdyby nebyl. Kdybyste tohle mu odvykládal. Jistě ho to přivede na jiný pohled na věc než to, co tady vykládal.
Děkuji vám pane poslanče.
Vážená vládo, vážený pane předsedající, já se neskloním k tomu, abych tady používal argumenty, co všechno udělala minulá vláda špatně, dobře. Já myslím, že si všichni musíme uvědomit, že dnes stojíme před zákonem, tak závažným zákonem, který ovlivní na desítky let život této země. A to, co tady můj předřečník, myslím tím kolegu Kalouska, řekl, jsou podle mého názoru - nevím jak vy - ale nové a velmi závažné skutečnosti, nad kterými bychom se měli minimálně zamyslet anebo je prověřit a zjistit, zda jsou a jak jsou pravdivé. Protože tady se mluví o dvou filozofiích. A mám pocit, že my jsme tady od toho a máme tu odpovědnost, abychom se nad tím zamysleli a rozhodli, protože jsou zákony rychlé a dobré - jiné nejsou! Takže prosím pěkně, já vyzývám tuto Sněmovnu, všechny, abychom skutečně ta slova, která tu zazněla, vzali jako vážná slova a nespěchali a zamysleli se nad tím a pak rozhodli.
A prosím, opravdu to není obstrukce, nutně to potřebujeme.
V tom případě vyhlašuji hodinovou přestávku.
Není pravda to, co tady říkal pan ministr financí. A vy to víte sami moc dobře. Proto nechápu, proč znovu je veřejnosti toto podsouváno, to, co podsouváno je. A jsem přesvědčen o tom, že ten model sociálního státu, v uvozovkách sociálního, který ordinuje Sobotkova vláda, není udržitelný. Vy na něj časem peníze neseženete a my už přemýšlíme, jak tato společnost, kdo bude pomáhat, kdo pomůže těm, na které vy díky svému plýtvání nebudete mít peníze. Vám ani tohle nestačí, takže vy chcete i podkopávat tento segment vzdělanosti, poslední dobou s tím vyrukoval i pan ministr školství, k mému nemilému překvapení.
A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Radima Fialu.
Vážené kolegyně, kolegové, neodpustím si na začátek jednu poznámku. Je potřeba si, kolegyně a kolegové, přiznat, že málokterá věc tak zatížila důvěru k české politice a důvěru ve Sněmovnu jako restituce církevního majetku. Způsob přípravy a kvalita právní normy, a ta především, která restituce církevního majetku upravuje, byla podrobena kritice řady odborníků. Korunu tomu nasadil způsob, jakým proběhlo závěrečné hlasování ve Sněmovně. Hlasem kolegy poslance, který odtud ze Sněmovny zamířil do výkonu trestu, byla schválena norma, která budí odborné rozpaky a emoce velké části veřejnosti. Před minulými parlamentními volbami byly revize této normy nebo vylepšení této normy předmětem předvolebních slibů řady politických stran, včetně nyní dvou stran vládních. Tyto předvolební sliby vyšuměly pod tlakem nejmenšího koaličního partnera KDU-ČSL. Právě tato politická strana trvala na tom, že právě v její politické odpovědnosti bude rezort zemědělství, pod který spadá zásadní kompetence při vydávání restituovaného majetku. Politické handly pak poslaly k čertu i nápady na mezirezortní hlídání průběhu církevních restitucí. Nápady se kterými přicházeli někteří kolegové z ČSSD, kteří mají ještě zbytky politického studu, nic z toho neprosadili. Zcela objektivně jsou příslušní úředníci pod obrovským tlakem času. Za zcela klíčové považuji dvě oblasti. Pokud je objektivně nelze doložit, může oprávněná osoba dosvědčit, že zemědělská nemovitost náležela do původního majetku registrovaných církví a náboženských společností i jinak. Druhou oblastí je posouzení, zda majetek může, či nemůže být vydán z hlediska potřebnosti pro uskutečněné veřejně prospěšné stavby, dopravní nebo technické infrastruktury vymezené ve schválené územně plánovací dokumentaci. Pozemkový úřad zde vydal pokyn, že v tomto případě se za územně plánovací dokumentaci považuje závazná část územního plánu. To je v rozporu se stavebním zákonem, který říká, že územně plánovací dokumentace je tvořena zásadami územního rozvoje, územním plánem a regulačním plánem. Podtrhuji znovu, že odpovědní úředníci jsou pod obrovským tlakem nedostatku času a výše zmíněný karambol s tím zcela evidentně souvisí. Já se dnes vrátím k tomu, kdy zde mluvil pan premiér Sobotka hned v začátku této schůze a řekl, že byl proti, že hlasoval proti tomuto návrhu zákona. Mohou zde prosím představitelé vlády závazně potvrdit, že postup výše zmíněných státních organizací při vydávání církevního majetku nevytváří nový prostor pro soudní tahanice o legálnosti církvemi nabývaného majetku? Děkuji vám za pozornost a předem děkuji za odpovědi.
Prosím, máte slovo.
Vyrovnání se státem jako jediná odmítla Bratrská jednota baptistů. Ostatní církve na návratu majetku a peněžních náhradách trvají. Cíl státu a církví by měl být totiž v podstatě totožný: pracovat pro blaho občanů České republiky bez ohledu na jejich národnost a náboženské vyznání. Informaci si můžeme vyslechnout na řádném zasedání Sněmovny v září.
A pan premiér by rád poinformoval předsedy poslaneckého klubu. Já řeknu, v čem je největší problém, abych hned navázal, který tu dokola řešíme a budeme řešit. Zákon o církevních restitucích byl bez veřejných diskusí prosazen proti vůli naprosté většiny občanů České republiky. Konstatuji bez emocí holý fakt. A toto konstatování bych řekl a řeknu u jakéhokoliv jiného zákona, kdybych měl stejný pocit. Nespokojenost drtivé většiny občanů s tímto postupem, ke kterému se občané neměli možnost přímo vyjádřit, cítím celoročně, na stovkách setkání s občany. Je to logické. Jde přece o majetek za 75 miliard korun a další desítky miliard na finančních kompenzacích. Podle toho také naše země vypadá: rozkradená a zadlužená. Dále píše: "Pokud získá ČSSD v říjnových volbách dostatečný mandát od voličů, využije všech svých sil k tomu, aby tuto nespravedlnost napravila. Bude usilovat o výrazné snížení finančních kompenzací státu za nevydaný církevní majetek tak, aby náhrada byla přiměřená a spravedlivá." Dále ČSSD píše: "Nepřipustí vydávání majetku, který církve vlastnily před 25. únorem 1948, a zváží možnost zavedení daňových asignací, jež by v budoucnu mohly být využity i pro financování církví." A co se stalo po volbách? Část odpovědných poslanců ČSSD skutečně měla pocit, že sliby voličům se mají plnit, a neochotu svého předsedy Bohuslava Sobotky sliby plnit se pokusila prorazit stranickým referendem. Podle nich mají lidé právo jediné: skočit na jejich falešné volební sliby. Na konkrétním případě tu vidíme, proč se tito kavárenští obhájci lidských práv bojí skutečné demokracie. V žádné demokracii by tak pokřivený a špatně napsaný zákon jako ten o církevních restitucích, nikdy neprošel. Lidé by v referendu odvolali jak takový paskvil, tak jeho povedené tvůrce. Tuto mimořádnou schůzi jsme za hnutí Úsvit iniciovali, jelikož téma restitucí považujeme vzhledem k finančnímu objemu za mimořádně důležité, aktuální a citlivé. Ideální forma, kterou bychom tady rádi teď veřejně navrhli, by byl veřejně přístupný internetový seznam restituovaných nemovitostí a věcí, aktualizovaný v reálném čase, kde by byla ke každému vznesenému nároku veřejně přístupná i zákonem požadovaná kompletní dokumentace. To tady dosud chybí. Tady to chybí. Já se ptám, proč ve 21. století v České republice chybí taková záležitost u takto důležité věci. Pokud by tu kdokoli argumentoval ochranou nějakých údajů, je třeba říct, že jestliže vydáváme majetky za desítky miliard, pak prioritou musí být právo majitelů tohoto státu, tedy občanů, na maximální míru informací, tedy co komu a proč dávají či vracejí. A nejen tato fakta vzbuzují dlouhodobě nad zákonem z hlediska veřejnosti otazníky. Ty důvody nejsou stejné. Toto jsou naše důvody, my to nechceme nějak politizovat, nechceme z toho tady dělat nějakou politickou show, nám se jedná o tyto konkrétní důvody, že veřejnost mi opakovaně neustále říká, že je zajímá, co je se 150 miliardami korun, aby se to vysvětlilo, aby neměli pochyby. A potom tady máme ty indicie. Nejsme proti tomu, aby se vrátilo to, co bylo ukradeno, to bych rád zdůraznil. Ovšem tak jako u každé restituce musí restituent řádně doložit svůj nárok. A už se o tom prostě nebudeme bavit. To prostě vůči veřejnosti přece nemůžeme udělat. Věřte, milé kolegyně a kolegové, že pokud jde o restituce, je nejdůležitější maximální transparentnost, a to jak pro zastánce, tak pro odpůrce. Stát ani církve si nesmí dovolit jedinou pochybnost. Je v nejvyšším zájmu nejen občanů, ale také církví samotných, aby veškeré vydávání majetku bylo na maximum transparentní. Protože jakékoli pochybnosti škodí především jim. Nikdo nebude závidět církvím vrácený ukradený majetek. Já určitě ne. Minulé vlády státní majetek nechaly masivně rozkrást. Dnes už toho stát moc nemá.
Máme tady docela dobrý institut interpelace. Kdyby tady padaly nějaké konkrétní argumenty, konkrétní situace, jména, úřady. Tady to všechno bylo v takové obecné rovině řečeno a zaobaleno, opřeno především o takové povídání typu jako občané říkají, občané jsou s něčím nespokojeni, na něco poukazují. Oni jsou připraveni, pokud by tady nějaký konkrétní dotaz byl, vystoupit, zodpovědět nebo rozptýlit ty obavy. Prostě nesouhlasím s tím, aby někdo před tímto váženým shromážděním předstupoval bez pádných argumentů s domněnkami, neopodstatněnými tvrzeními, bez čísel a faktů. Takže já pevně věřím, že tady k této záležitosti mimořádné schůze přistoupíme rozumně a racionálně tak, jak by si zasloužila, tedy na to, co tady bylo předvedeno už od těch tiskových konferencí až po ta samotná vystoupení kolegů, kteří vlastně tuto schůzi vyvolali. Děkuji za pozornost.
Z dnešního jednání do 12 hodin ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Klaška a z dnešní schůze z rodinných důvodů se omlouvá pan poslanec Pavel Plzák.
Dámy a pánové, já jsem ve velice konformní pozici, a jsem tomu rád, že nejsem představitelem populistického hnutí, které se snaží sbírat hlasy ber kde ber bez ohledu na důsledky a budoucnost. My jsme stranou, která myslí na budoucnost, která myslí na to a přemýšlí nad tím, jak to s touto zemí, s lidmi dopadne za 10, za 20, za 50 let. Já se za nic schovávat nebudu, nebudeme tady dělat žádné tahy, ať se koalice ztrapní. Budeme zásadně hlasovat proti programu. Myslím si, že vyvolání této mimořádné schůze je naprosto zbytečné, nemístné. Všechny věci, pokud máte někde pochybnosti, si můžete zjistit. Existuje zákon o přístupu k veřejným údajům. Myslím si, že jenom předkladatelé návrhu na svolání této mimořádné schůze chtěli dál hrát tuto kartu. Občané už mají jiné starosti, než vy tady prezentujete. Odkazuji se na jeho ranní vystoupení. Já nevím, kde se chcete zastavit. Ani mě nepřekvapuje, že některá vystoupení tady zněla v tom tónu, v jakém zněla.
Možná kdyby při přípravě odpovědi na naše písemné interpelace v této věci vláda postupovala podobně, nemuseli jsme iniciovat tuto mimořádnou schůzi, bylo by bývalo jasněji. Navíc se už projevily určité nejasnosti ze strany církví. Osvěžím paměť - proti církevním restitucím se vyslovily parlamentní politické strany: Česká strana sociálně demokratická, ANO, KSČM, Úsvit přímé demokracie, které čítají dohromady více než ústavní většinu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. A některé dokonce dávaly i konkrétní návrhy - vyhlásit moratorium na vydávání majetku s ohledem na excesy, které se projevily ve výzvách a jsou diskutovány veřejností odborníky, revidovat zákon, který byl od samého počátku provázen nestandardnostmi a nejasnostmi.